My jsme nehlasovali o spokojenosti nebo nespokojenosti.
Hezké dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Tak dobře, máte slovo.
Návrh na digitalizaci státní správy je připraven. Předložili ho Piráti, je nahraný v systému a teď bychom byli rádi, aby to vláda nesabotovala.
Kontroluji omluvy.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás jenom uvedu do kontextu, oč jde. Je to přibližně třikrát až čtyřikrát levnější, než je to na trhu. A to jsou opravdu sociální případy, které nevyřeší nějaká pravicová politika. Ti lidé, těm se nedá říct: Běžte si najít lepší práci!
Takže dotaz na pana ministra.
Pane ministře, máte slovo.
V zásadě posuzují to, zda má být provedena oprava. Byl proveden geofyzikální průzkum v roce 2011, který potvrdil tento problém. Další problémy nastaly, ještě větší, v roce 2013, kdy bylo dokonce rozhodnuto o opětovném snížení hladiny. Na základě projektu byl vybrán zhotovitel. Proběhlo výběrové řízení. To je prostě jeho odpovědnost a agentura se takto rozhodla.
Děkuji panu ministrovi za odpověď. Jenom pár poznámek. Extrémní sucho.
Dokonce byly zorganizovány opakovaně debaty s těmito petenty.
Děkuji panu ministrovi i za dodržení času.
Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Víte dobře, že největším problémem ohrožení normálního chodu nemocnic je alarmující nedostatek sester.
A já děkuji a to vnímám tak, že my jsme na tom dobře hospodářsky, takže toho si cením. Tam to ocení. Německo je snem ministrů financí. A my musíme sledovat. Já jsem okamžitě po skončení rozpočtového výboru asi během dne nebo dvou podepsala dotaz na předsedu Legislativní rady vlády a ministra spravedlnosti, aby mi na to dal odpověď, kterou pak přednesu a poskytnu samozřejmě v rámci druhého čtení.
Děkuji paní ministryni. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pan předseda Stanjura jasně řekl, že nebude navrhovat usnesení Poslanecké sněmovny, takže končím projednávání této odpovědi na písemnou interpelaci. Přistoupíme k další. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Jakuba Michálka ve věci elektronického spisu. Otevírám rozpravu v této věci. Prosím, máte slovo.
Nedostal jsem odpověď na to, kolik těch elektronických spisových služeb skutečně má v reálu elektronické spisy kompletní, dostal jsem odpověď, že ústřední orgány státní správy mají povinnost vést elektronickou spisovou službu, takže tam jsem nedostal žádnou odpověď. A v druhé části jsem se ptal na otázku, jaké konkrétní kroky vláda učinila, aby zavedla elektronický spis v České republice. Například v hlavním městě Praze obrovským způsobem rostou nájmy a nikdo s tím nic nedělá, ani primátorka Krnáčová, ani paní ministryně Dostálová, ani premiér Babiš. Nic se za pět let neudělalo. Nedostal jsem žádnou odpověď na to, jaké konkrétní kroky vláda udělala ve věci elektronizace oběhu spisů. Dostal jsem jenom odpověď, že existuje národní standard. Ano, skutečně národní standard existuje, ale národní standard není žádným způsobem vynutitelný.
Vy máte jenom řeči, a ještě demagogické. V minulé vládě my jsme měli šest ministrů. Já jsem byl ministr financí, který měl přebytkový rozpočet, snížil dluh, vybral daně, naštval voliče ODS - EET, kontrolní hlášení. A z těch peněz fungujeme, jak fungujeme. Ano. Takže mi nepodsouvejte věci... Ale za vlády bývalého premiéra to nebyla centrální strategie. Takže vy tady něco kritizuje, když říkáte, co děláte. Že něco navrhujete? Pojďte si to odmakat! Vy vůbec netušíte, jak funguje státní správa. Takže laskavě tady nepoučujte a přijďte si to... Ne. Vy tady len vystupujete, kritizujete všechno. Ale když přijde na lámání chleba, abyste konkrétně něco udělali, tak dáváte si inzerát na vaše experty.
To by zcela rozbilo systém interpelací. Takže já pozvu s další interpelací ve věci programového prohlášení vlády pana poslance Petra Fialu.
Brzy budete ve čtvrtině svého mandátu, takže je docela asi vhodná doba už se ptát, co ze svých slibů jste splnil, jaké zákony, které pomáhají občanům a podnikatelům, jste předložil, jaké jsou vaše skutečné výsledky. My, Občanská demokratická strana, svoje sliby plníme. Návrh leží ve Sněmovně. Slíbili jsme živnostníkům zvýšení výdajových paušálů. Návrh je také na stole. Vaše koalice ho včera zamítla. Slíbili jsme zjednodušení právního řádu. Na programu této schůze jsou již naše dva návrhy. Takže my svoje sliby plníme, pracujeme. Každý týden přicházíme s novými konkrétními návrhy, zpracovanými do podoby novel zákonů. Zaprvé. Druhá otázka. V prohlášení dále uvádíte: "Vytvoříme centrální portál státu, kde si občan bude moci vše vyřídit elektronicky." Tak já se ptám, dokdy ho vytvoříte, aby občané měli jasno. V preambuli programového prohlášení je článek 5 s názvem Chceme začít reformu státu, to znamená vyrovnaný státní rozpočet a nový zákon o příjmových daních. Na příští rok ale plánujete rozpočet s deficitem 40 miliard. Tak se vás ptám, kdy bude mít Česká republika vyrovnaný rozpočet. V těch otázkách bych mohl pokračovat, mohl bych se ptát na různé stadiony, knihovny a další věci, které jste slíbil. Ale ptám se na tyto tři konkrétní věci.
Děkuji. Slovo má předseda vlády Andrej Babiš.
Díky mně. Díky kontrolnímu hlášení a dalším opatřením, která jsme udělali. A má vyrovnaný rozpočet. A tento rok to bude obdobné. Takže vy stále porovnáváte nějaký plán. Ale máme říkat o plnění. Podstatné je plnění. Vaše strana. Váš zakladatel, pan Klaus. Ale máme konkrétní výsledky. Zrušil jsem kvóty. Všichni křičeli "nechceme kvóty". Prosadili jsme dobrovolnou relokaci uprchlíků. Prosadili jsme zásadní navýšení důchodů. To byl přece návrh menšinové vlády hnutí ANO, kterou jste kritizovali, že vy jste říkal, že máme len topit a svítit. Tak my jsme topili málo i svítili. Rozhodli jsme o vládním zmocněnci pro digitalizaci. Rozhodli jsme o vládním zmocněnci pro sport. Ano. Začali jsme řešit předražené služby mobilních operátorů. A paní ministryně teď předloží konkrétní postup. Takže my to plníme. Vy jste vždycky daně navyšovali a my je snižujeme. Za minulé vlády jsme snížili o 30 miliard. Včera jste zase obstruovali EET. A EET - z toho vypadlo 10 miliard. Vy vlastně před komunálními volbami říkáte občanům: my vám nedáme peníze do obcí a měst, protože my nechceme EET. Z toho 3 miliardy pro samosprávy, pro obce, aby ti starostové mohli pro ty lidi realizovat ty investice. Jediný digitální projekt. V rekordním čase zrealizován. Ano? A to je dopad 75 miliard do rozpočtu. Tak proč to navrhujete, když dobře víte, že by to zničilo rozpočet? A na druhé straně nás peskujete, že ten rozpočet je špatně navržen a tak dále. Takže já to neberu vážně, co vy vlastně tady navrhujete. A ta vláda, i když neměla důvěru, má jasné výsledky, má jasnou zahraniční politiku. Konečně bojuje za naše zájmy. Prosazuje naše zájmy v Evropské komisi. A paní ministryně navrhuje v rámci EET snížení daně.
Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Tak prosím.
Já s vámi o všech těchto otázkách, pane premiére, budu rád diskutovat. Já to skutečně nezpochybňuji. Ale položím vám další dvě otázky. Kdy tedy představíte důchodovou reformu? Mě i občany zajímá datum. Kdy budeme mít jednotný portál pro elektronickou komunikaci se státem?
Od této změny se sestry musí připravovat na obecné maturity se zásadní změnou v počtu odborných hodin. Proto se povinnost jejich dalšího studia zbytečně prodloužila o nutnost jedno- či víceleté studijní nástavby.
Děkuji za dodržení času a pan ministr má slovo.
Když se podíváme do Německa, tam chybí 50 tisíc sester, v Rakousku i ve Spojených státech, v Kanadě, pokud mám možnost číst. Ale to určitě není věc, za kterou bychom se chtěli nějak schovávat. A není to jenom o penězích. To si úplně nejsem jistý. Děkuji.
Máte slovo, prosím.
A do toho spadá i nesmysl vysokoškolského vzdělávání sester, což se odstranilo. Takže jak říkali staří klasikové, dum spiro spero - dokud dýchám, doufám. Takže já doufám, že se nám společně podaří najít takový vzdělávací systém, aby byl opět co nejdříve v nemocnicích dostatek odborně plně kvalitních a kvalifikovaných sester.
Pan ministr má zájem o odpověď?
Děkuji za slovo. Můj zájem je naprosto totožný, bezesporu, a jsem připraven i o tom jednat v rámci výboru pro zdravotnictví a podvýboru, který vedete, vážený pane poslanče, takže to určitě je jasné. Velmi těžko se nějak teď analyzuje vlastně ten reálný dopad, efekt. To asi potřebuje trošku ještě nějaký čas, nějaký odstup.
To je zajímavé. A mluví o krizi. Já nevím, proč se stále strašíme krizí. Takže ano, my máme velkou závislost při exportu a dovozu do EU. Takže my musíme samozřejmě s tím počítat. To znamená, že děláme nějakou exportní politiku. Máme nejnižší nezaměstnanost, 30 tisíc volných pracovních míst a začíná to být skutečně velký problém. No tak samozřejmě to je problém jednotlivých ministerstev. To znamená, že u Ministerstva průmyslu a obchodu, které si je vědomo zmíněné problematiky - ve výzvách operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je zakotveno pravidlo, že subjekt, u něhož bylo rozhodnuto o jeho úpadku, nemůže být žadatelem či příjemcem dotace. Zároveň platí, že v období pět let po ukončení projektu nesmí být rozhodnuto o prohlášení konkurzu na majetek příjemce dotace a příjemce dotace nesmí vstoupit do likvidace. Poskytovatel dotace takové případy neodkladně v souladu s těmito předpisy hlásí příslušným orgánům Finanční správy, které jsou příslušné k dalšímu řízení dle daňového řádu. Poskytovatel dotace nemá zákonný nástroj na vymáhání prostředků dotčených porušením rozpočtové kázně. Poskytovatelé dotace samozřejmě jsou pracovníci, kteří se specializují na tyto případy, nesrovnalosti a jejich průběh sledují. Je samozřejmě zároveň snahou poskytovatele dotace, aby rizikovým subjektům dotace nebyly přiznávány. Ke konstatování, zda k tomuto porušení došlo, je příslušný výhradně orgán Finanční správy.
Pane premiére, nejsem si jista, jestli pro občana bude tato odpověď zcela dostačující. Nicméně bych se ještě chtěla zeptat, protože tahle problematika se netýká pouze Ministerstva průmyslu, ale i obchodu, ale i dalších správců dotací, dalších orgánů veřejné správy, a tak se chci zeptat, jestli máte ve vládě nějakou statistiku, kolik příjemců dotací skončilo v insolvenci, po jednotlivých rezortech.
Děkuji.
A statistiku určitě máme. Takže pokud ji chcete, tak já požádám paní ministryni Dostálovou, aby vám ji poskytla.
Já děkuji. A s další interpelací ve věci diletantismu vystoupí pan poslanec Dominik Feri.
Před pár měsíci představila velmi slavně vláda svůj návrh zlevněného jízdného pro studenty a pro seniory. České dráhy šikovně vydělávají na slevách pro studenty a důchodce. Nebo: Dopravci našli triky, jak dostat víc peněz za slevy na jízdném. Pro úvod do děje budu citovat. Když už musí tedy vláda přicházet s takovými socialistickými návrhy, tak by mě aspoň zajímalo, proč nejsou dopracované. Za několik cest znají cesty a způsoby, jak ten státní rozpočet podojit. A proto by mě, vážený pane předsedo vlády, zajímalo, kdo to na Ministerstvu dopravy připravoval a jestli za tady to fiasko ponese osobní odpovědnost.
Já děkuji.
Tak pan kolega se evidentně nekouká na televizní noviny televize Nova, kde včera pan ministr Ťok to vysvětloval. Takže chyba Českých drah a byla napravena. No a proč jsme to udělali? Ale já myslím, že i těm důchodcům to pomůže. Takže my jsme to měli v programu. My to máme jiným způsobem, než je to na Slovensku nebo jinde. Takže pochybení Českých drah.
Nebyli jste schopni to dotáhnout. Ptám se na selhání na vaší straně.
Opět porušení etického kodexu, střet zájmů.
Opozice tvrdý chleba má, ale pár dotazů velmi obecných. A bohužel opakovaně průzkumy a různé ankety ukazují, že zejména mladí lidé nemají ponětí o tom, co se tehdy dělo. Ne že by neznali konkrétní věci, ale neznají ani vůbec ten dějinný kontext.
Další v pořadí je paní Věra Kovářová - na pana ministra Roberta Plagu. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře. Téma, s kterým se na vás dnes obracím, zní - zápisová turistika. Jev, který se opakuje každý rok v měsících před zápisem do škol. Jev, který ztěžuje mnoha školám s dobrým jménem jejich fungování. Jedná se o účelové přihlášení trvalého bydliště dítěte do spádové oblasti školy. Většinou se jedná o renomované školy, kam si rodiče přejí, aby jejich dítě chodilo, a změnou trvalého bydliště výrazně zvýší své šance, aby se jim toto přání splnilo. Což je samozřejmě pochopitelné, že rodič chce pro svého potomka kvalitní vzdělávání.